Zažili jsme to ve 20. století bohužel několikrát. Tady se tak chováte, protože se díváte nejdál do příštího října, že už tady třeba za rok nebudete. Dluhy, které nyní děláme, ty nebudou platit naše děti a vnuci, ty budeme platit my a naši současní vkladatelé. Myslíte na ty lidi, kteří tu republiku živí? Musíme skutečně v této době podporovat politické neziskovky? Nesmyslné kraje? Nestačí nám tady sto poslanců? Co by se stalo tak hrozného, kdyby hodnoty Pirátů hájil pan Ferjenčík a pan Profant si hrál na počítači někde doma? Nic, ne? Přece ta politika by byla úplně stejná. Kdyby pan doktor Kaňkovský byl v nemocnici a jenom dojížděl na hlasování jednou za dva měsíce a vykonával občanské povolání. Protože štíhlý stát, bohatý občan je hodnota, kterou my hájíme.
Vážené dámy, vážení pánové, paní ministryně tady citovala mezinárodní autority a jejich obecná doporučení k expanzivní fiskální politice. Je velká škoda, že necitovala žádnou domácí autoritu, která by podporovala vládou navržený návrh rozpočtu. Ani Národní rozpočtová rada, ani na vládě nezávislí ekonomové nepodporují tento návrh, naopak před ním varují a varují před postupným rozvratem veřejných rozpočtů, který bohužel vláda v rámci své fiskální politiky realizuje. Jak vůbec máme komentovat rozpočet, který de facto rozpočtem není, protože je zcela mimo aktuální ekonomickou realitu? Já jsem přesvědčen, že pokud to přepracujeme na aktuální ekonomická data, tak nám sice bude hrozit třicetidenní provizorium, ale třicetidenní provizorium s jasnou vůlí Sněmovny někdy na konci ledna rozpočet schválit vidím jako výrazně menší problém než vstoupit do nového roku s rozpočtem, který není pravdivý a který je zcela mimo ekonomickou realitu. Proto si dovoluji navrhnout usnesení: Poslanecká sněmovna vrací vládě návrh státního rozpočtu k dopracování s následujícím doporučením:
Není přítomen. Tady mám ještě s přednostním právem pana místopředsedu Okamuru a paní ministryni Maláčovou.
Dobrý den, omlouvám se za tu trochu tu, ale vidím, že tady není pan Onderka, a já bych docela rád zareagoval na to, co jsme tady slyšeli, protože mě zaujalo, když můj předřečník řekl, že ministryně financí se pouze oháněla zahraničními autoritami, které doporučují v současné době ve světě v reakci na pandemickou krizi expanzivní fiskální politiku, a že nejmenovala nikoho z těch českých ekonomů. Já vám řeknu třeba - to si jenom tak vzpomenu, nepřipraven - Jana Švejnara, Milana Matějku a mohl bych jmenovat mnohé další. No a výsledek byl, že na tom neprodělaly, naopak na daních z ekonomiky, která se rozběhla, získaly ty peníze zpátky. Pan Kalousek prostě nemá pravdu. Rozumíte, měli bychom aspoň respektovat některé základní ekonomické poučky a závěry, které dneska jsou všeobecně brány v potaz. Nikdo je nezpochybňuje kromě pana Kalouska a kromě pana Fialy, který si tady dovolí říci, že my pokračujeme v hostině. No ano, ano, je to mnohem více, než oni si dovolili v politice, která - a to je opět obecná shoda - prodloužila recesi v České republice. To utahování opasků prostě vedlo k tomu, že jsme se v tom motali daleko víc, než jsme museli. Ať někdo z těch, co tu vystoupili, zpochybní moje slova. Tohle je přece konsenzus, že to bylo špatně. Tak nejsme schopni se z toho poučit? Já chápu roli opozice a chápu to, že má právo to kritizovat, já to všechno beru. To vlastně mate veřejnost.
A na to jsem patřičně hrdý. Nu, a když jsem se dostatečně vychválil, dovolte mi, abych přešel k důležitějším věcem. Jak jste si možná povšimli, ve svých předchozích projevech jsem se příliš kontextem státního rozpočtu nezabýval, a to ze zcela pochopitelných důvodů. Byla to krásná léta a je potřeba ocenit vládu, která přispěla svojí hospodářskou politikou k těmto výsledkům. Kolegové, to je strašlivé číslo. Zatím dvě vlny. Moderní označení je změna paradigmat. A já bych používal daleko jednodušší název - vzdát se některých stereotypů našeho myšlení. A ten stereotyp nadřazování ekonomického růstu nad cokoli jiného byl vyvrácen už v první vlně pandemie právě lockdownem. Ale v tomto případě já tady nejsem od toho, abych vám něco vyčítal. Všichni jsme se učili, že dluhy ujídají z mísy, zadlužená ekonomika byla považována za něco jednak neefektivního, ale dokonce odpudivého, a najednou se ukázalo, že musíme vést válku na dvě fronty. A kdykoli přišla jakákoli delegace, jenom takhle ukázal za sebe a delegace odešla.
Dobře, pracujete brigádně v restauraci nebo v nějakém klubu například, nemáte nárok na kompenzační bonus, protože nejste účastníci nemocenského pojištění. Dělá se fiskální politika pro všechny? A k tomu směřují tři mé dotazy. Paní ministryně, víte vůbec, že jsou tady v republice nějací mladí lidé a není jich málo? Jakou mají perspektivu? Počítá s nimi vláda vůbec? Paní ministryně, prosím vás o jedno: když už mladým lidem nic nedáváte, tak jim prosím aspoň nic neberte.
Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, připraví se pan poslanec Janda. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. A vláda se tváří, že tenhle tisk vlastně s tím rozpočtem nesouvisí, že není potřeba ho do toho rozpočtu zapracovávat. A my prostě s tímto přístupem nesouhlasíme. To znamená, ve chvíli, kdy se schvaluje státní rozpočet, má být už dávno jasné, jaké ty daně budou. A pokud to jasné není, tak nezbývá, než počkat s tím rozpočtem. Děkuji za pozornost.
Dobrý den, děkuji za slovo. Takhle si odpovědně sestavený rozpočet nepředstavuji. Chápu, že v krizové době je třeba krizových řešení. Výše rozpočtového schodku 320 miliard je ale nejen příliš vysoká, ale hlavně nedostatečně zdůvodněná. A navíc vzhledem k utrácivému apetitu vlády je dost možné, že ve finále to bude ještě horší. Stejně tak je potřeba připomínat, že se vláda z hlediska rozpočtu nechovala odpovědně ani v lepších ekonomických časech. Slova jako rozpočtová odpovědnost či rozpočtová kázeň můžou pro nynější vládní garnituru znít spíš jako vtip. Pro nás ODS ale ne, v dobách ekonomicky příznivých i v časech chmurnějších, jako jsou tyto. Pomoc ekonomice zasažené koronavirem se dá udělat i méně drastickým zadlužováním. V červenci jsme představili záchranný kruh pro ekonomiku. Program, který by stál mnohem méně, ale přinesl by možná ještě lepší výsledky. Vláda jde ale bohužel nejen cestou potřebné podpory, ale i zbytečného utrácení a podbízí se těm voličským skupinám, kde ještě tuší nějaké zbytky podpory. Loni mělo Ministerstvo školství celkový objem na podporu sportu prostřednictvím dotací ve výši 7 miliard korun. Rád bych věděl, kde došlo k onomu snížení o 200 milionů. To lze pochopit s ohledem na covid, kdy se řada akcí nemusí vůbec uskutečnit, ale určitě bychom se měli ptát, zda bude v budoucnu počítáno s větší alokací. Jisté otázky ve mně vzbuzuje též nový systém rozdělování financí do programu, jak to navrhuje agentura. Nicméně peníze pak mohou chybět právě na zmiňované významné sportovní akce nebo na jiné oblasti, o kterých se návrh nových programů moc nezmiňuje. Abych však jen nekritizoval, musím pochválit samostatné zařazení podpory obnovy sportovní infrastruktury. Vyčlenění výdajů do samotného programu financování je určitě krok dobrým směrem. I zde ale musím říct to "nicméně". Nevím, jak moc probíhá koordinace sportovních a příbuzných aktivit mezi jednotlivými vládními úřady. Ministerstvo pro místní rozvoj totiž běžně vypisovalo dotační mechanismus podpora sportovní infrastruktury, šlo vždy zhruba o 300 milionů. Tady přece nejde jen o nějaké kompetenční nejasnosti, ale i o efektivní využívání finančních prostředků určených na sport. A když jsme u těch povinností, nebo přesněji náplní, agentura má také za úkol koordinovat činnost resortních sportovních center, která spadají pod resorty školství, obrany a vnitra.
Je potřeba říci, že jsou to zejména rodiny s dětmi. Chceme zamezit dalšímu zhoršování jejich situace. A primární prevence je vlastně investice do toho, aby se rodiny nerozpadaly a aby se jejich případné problémy řešily včas. Jsou ale stále ještě dvě věci, které chybí. V legislativním procesu je přídavek na dítě. To si myslím, že bude úkol na příští týdny. Odborníci, ekonomové jej považují za nejlepší řešení v této situaci, to znamená přídavky na dítě. To je ten klíčový imperativ. Já doufám, že se nám pozítří, v pátek, podaří společnými silami schválit ve třetím čtení návrh zákona o náhradním výživném. Nárůst platů ve veřejné sféře je ještě předmětem jednání a bude se samozřejmě odvíjet od projednávání daňového balíčku. Vzhledem k situaci dochází k neustálým změnám. A tím, že tento rok není stabilní, tak tomu odpovídá i státní rozpočet. Vím, že není dokonalý ani finální, nicméně z pohledu občanů a z pohledu rozpočtové kapitoly MPSV jej v tuto chvíli považuji za rozumný kompromis, který pomáhá lidem.
Vážení kolegové, vážení ministři, prosím, podívejte se nejdříve na data, než tu budete takovéto nesmysly povídat. To je neuvěřitelné! To je vaše cesta. My jí jít nechceme.
Pan ministr kultury Lubomír Zaorálek.
Tak to říkám ještě jednou pro přesnost. Tím nic nepochopili myslel, že nepochopili vůbec nic z toho dění kolem sebe v posledních letech.
Je tady další faktická poznámka.
V něm se praví: Chceme dostupnost vysokorychlostního internetu všude. Co se týče rozvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti, tak s tím si vláda také hlavu neláme. A co dělá vláda? Tak by se měla chovat odpovědná vláda. Že vláda nejenom že se zadlužuje v době krize, což můžeme považovat za oprávněné, ale bude se zadlužovat hlava nehlava i v následujících letech. A jak jsem již jednou zmínila, co víme o dluzích. O dluzích víme, že se musí platit. Nikdo nechce po vládě, aby splatila všechny dluhy. Známe to v jiných státech, státní dluh je mnohem vyšší. Ale to, že se dluhy platit mají a musí, to nezměnil ani koronavirus. A dluhy splácet nebudete vy, paní ministryně Schillerová, ale ani my poslanci, ale budou je splácet naše děti a naši vnuci. A nejen to, oni budou platit účet i za stárnutí populace. A kde na to budou brát? Prostě mysleme na budoucnost a nežijme jen dneškem. A uvědomme si, že budoucnost nebude lehká a naši potomci nám neodpustí, že jsme neudělali všechno, co jsme měli a mohli udělat." A v tomto případě bych vládě doporučovala, aby při této jízdě v následujících letech aspoň trochu přibrzdila a nám řekla, jak bude brzdit. V prvním čtení návrh státního rozpočtu klub STAN nepodpoří.
Děkuji a v obecné rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Jiří Dolejš, připraví se pan poslanec Feri. Prosím, máte slovo.
Děkuji vám za slovo, pane předsedající. To je v podstatě první moje poznámka, protože ty základní parametry, příjem, výdej a deficit, pokud budeme schvalovat, tak asi tušíme, že zejména pokud jde o příjmy a o ten deficit, že reálně budou někde jinde. Ale na druhou stranu tím, že jsme posunuli proceduru schvalování rozpočtu o měsíc, tak jsme dnes v 11. listopadu. Myslím si, že vlastně reálně stojíme, když si uvědomujeme, že ta čísla budou jiná, že když na konci tohoto projednávání by třeba rozpočet neprošel, tak spadneme do rozpočtového provizoria. Připomínám, že to rozpočtové provizorium je rámováno letošním navýšeným rozpočtem, tedy deficitem půl bilionu, takže bychom se řídili v příštím roce podle těchto čísel. A z toho vyplývá i pozice našeho klubu, byť musím říci, že jako strana nevládní nejsme jaksi mechanicky loajální s každým finančním návrhem, který přichází, ani to nemáme v našem tolerančním patentu.
Prioritou například není ochrana půdy a životního prostředí. Například bydlení. Výstavba bytů se snížila o půl miliardy. Kde jsou ty sliby této vlády, že každý rok budeme investovat dvě až tři miliardy do výstavby dostupného bydlení, že pomůže vláda lidem, aby měli možnost bydlet za nižší nájem? Právě nyní je potřeba podporovat projekty, které dají lidem práci, které jim usnadní život. Vláda může stavět a pomoct lidem. Otázka vědy a výzkumu, to je pro tuhle vládu víceméně popelka, která si asi nezaslouží ani její pozornost. Já jsem přesvědčen, že bezpečnost by měla být jednou ze zásadních priorit této vlády, a pevně věřím, že i rozpočet na obranu tato vláda bude schopna udržet. Za KDU-ČSL chci říct, že si vážíme všech, kteří v těchto těžkých časech nesou na svým bedrech složitost dnešní doby, a chci jim za to poděkovat. Vzhledem k tomu, jakým způsobem vláda přípravu rozpočtu odbyla, vzhledem k tomu, jakým způsobem rozpočet není reálný a nezobrazuje skutečně to, co se bude v příštím roce dít, tak říkám, že KDU-ČSL rozpočet v této podobě nepodpoří.
Děkuji. A nyní vystoupí paní předsedkyně Pekarová Adamová s přednostním právem. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Teď už tady ani není, zmizel jako pára nad hrncem, ale on k němu neutrousil ani větu. Vypadá to, že si za ním příliš nestojí. Anebo v této zemi nahradil premiéra prezident, který tady vystoupil a hájil rozpočet za něj? On ostatně pan premiér i v posledních týdnech k probíhající epidemii koronaviru již příliš nevystupuje, ani na tiskových konferencích vlády se neukazuje. Je vidět, že to je skutečně lídr do nepohody. To je ale věc, která vypovídá zejména o něm a o celé vládě. To, co jsme tady slyšeli při obhajobě rozpočtu od paní ministryně Schillerové, byla víc pohádka o státním rozpočtu. A to Zaorálkovo peklo, jak tady pan ministr hřímal, jim přichystáte přesně těmito nezodpovědnými kroky. Ostatně v pohádkářství tady pokračovala částečně i paní ministryně Maláčová, protože kolikrát my už tady slyšeli o důchodové reformě, kolikrát my tady slyšeli o tom, jak je potřeba zákon o sociálních službách. Tak co jiného to pak může být než pohádka, která nedostane svého naplnění v realitě? Zopakujme si prosím čísla. Pokud by vláda lépe zvládla druhou vlnu koronaviru, velká část deficitu by zřejmě zůstala nevyčerpána. K tomu zvládnutí druhé vlny ale máme velmi daleko. Jakkoliv paní ministryně financí tvrdí, že jde o protikrizová opatření, data jasně ukazují, že většina výdajů deficit navyšujících protikrizovými opatřeními nejsou. A tou mohou být pouze podstatné snížení výdajů, anebo zvýšení příjmů, tedy daní. A doufáme, že paní Zamrazilová jako předsedkyně Národní rozpočtové rady je i v jeho očích renomovaným odborníkem. Já mohu také zmínit jednoho z našich řad, kterým je Luděk Niedermayer. Tak tito renomovaní ekonomové odhadují ten rozsah na nikoli méně než 150 mld. korun. Může to znít libě. Pomůžeme oživení ekonomiky, proinvestujeme se z krize. To jsou ty fráze, které tady posloucháme už mnoho týdnů, měsíců. Realita má však k té pohádce velmi daleko. Úředníci, ti jsou v pohodě. Ti se o práci bát nemusí. Ještě když teď mají být třeba právě tomu podnikatelskému sektoru velmi nápomocni, tak slyšíme od podnikatelů, jak tomu často tak není.
Kolegové, kolegyně, vážená vládo, české školy, ať běžné, nebo speciální, tvoří jednu rodinu škol a ve všech těchto školách, běžných i speciálních, usilujeme o to, aby bylo každé dítě úspěšné. To, že to stojí peníze, a to přes rekordní navyšování rozpočtu pro školy za posledních pět let díky vládě hnutí ANO a sociální demokracie, to je jasné. Proto varuji před veškerými úvahami, že by se snad v tomto ohledu mělo něco škrtat. Třetina z těch 6 miliard, které pořád zmiňuje, jde právě na speciální školy, na náročnou výuku v rámci speciálních škol, a ještě je to tak, že speciální školy volají: ještě chceme naopak tyto finance pro děti a jejich úspěch navyšovat. A ty zbývající investice do vzdělávání, ty bych také neškrtala směrem k běžným školám.
Nyní vystoupí na faktickou poznámku pan poslanec Ondřej Benešík. Přeji dobrý den. Tak prosím.
Vážená vládo, dámy a pánové, krátká poznámka k tomu, co tady zaznívalo, a sice k evropskému financování. Ale je také nutno dodat, že do Bruselu ročně odvedeme zhruba 80 mld. méně, než dostaneme. A pokud se jedná o tu technologii toho, na co jsou ty peníze využívány, tak Evropská komise na začátku každého plánovacího období stanoví finanční rámec a stanoví oblasti po dohodě s členskými státy, do kterých bude investováno. Ale potom ty jednotlivé priority těch států si domlouvá vláda toho či onoho členského státu s Evropskou komisí, dojde k dohodě a potom ty peníze jsou čerpány na ty konkrétní projekty. Ale je pravda, že zejména díky našemu postupu, vnitrostátnímu postupu a postoji spousta peněz je vynaložena naprosto špatně. Podívejme se na Poláky, ti za to postavili dálnice, které všichni obdivujeme, my za to stavíme golfové resorty.
Tak paní ministryně, máte neomezené slovo.
Děkuji, pane předsedající. Tak to byl jeden důsledek. To neznamená, že šetřit se nemá, ale nemá se šetřit na špatném místě. To je opravdu skutečně potřeba dodržovat a rozlišovat. Zároveň jedna zkušenost, kterou mám já. Teď už bych ale chtěla zmínit pohled MPSV na státní rozpočet. Jsou to investice do lidí a do infrastruktury v sociálních službách. Sociální služby nejenom v té první vlně, ale zejména v té druhé vlně odvádějí velký kus práce. Dělají nemožné a zajišťují to, aby nejohroženější skupina z pohledu pandemie nezůstala bez ochrany. Víte, že se nám v posledních sedmi letech podařilo značně finanční ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách zvýšit o více než polovinu, nicméně stále je zde prostor pro růst. Důležité jsou taky s ohledem nejenom na pandemii, ale také na stárnutí populace, což je věc a výzva, která je dlouhodobějšího charakteru a která nás bude v příštích desetiletích extrémně zaměstnávat, tak jsou to investice do infrastruktury sociálních služeb. To jsou výborné zprávy. Já si myslím, že to je velmi slušné navýšení. Víte, že pravděpodobně 27. listopadu se sejde důchodová komise, a poté, na začátku měsíce prosince, pokud pomine nouzový stav, tak představíme naši důchodovou reformu.